Nemám problém ani s tím, že se jim přidává tato zodpovědnost. Ale chtěl bych se jenom zeptat, pane poslanče Klausi, vaším prostřednictvím, pane předsedající, myslíte si, že je nezbytně nutné, aby například budoucí žadatelé o řidičský průkaz absolvovali také autoškolu, ve které budou vyučováni učiteli učitelů, aby získali odbornou, třeba řidičskou kvalifikaci? A v podstatě se ptám, proč tedy vlastně potřebujeme autoškoly, proč potřebujeme, aby se vzdělávali například trenéři, protože přece trénovat umí každý, a dokonce reprezentační družstvo může vést kdokoliv, kdo v hospodě umí sestavit dobrý tým, a podobně. Prostě je tu dána určitá povinnost, určitá kvalifikace.
Děkuji a pan poslanec Klaus bude reagovat s faktickou poznámkou.
Tak jenom vteřinku, nekonfrontačně. Myslím si, že lidé mají dělat řidičák a dělat zkoušky, to je trošku jiná věc.
Myslím si, že celá vládní politika, která posledních pět let probíhá, měla za cíl přesně tohle změnit. Vtipné to není.
Děkuji. Budeme pokračovat v rozpravě. Pan poslanec Mihola, připraví se paní poslankyně Valachová.
Děkuji za slovo. Některé jsem se tam snažil přidat také svou aktivitou. Skutečným řešením problému je zvýšení platů učitelů na slíbenou úroveň, a to tak, že to bude motivovat ty, kteří ze školství kvůli platu odešli, aby se do něj zpátky vrátili, a ty, kteří aktuálně studují na fakultách nejenom pedagogických, ale na fakultách připravujících budoucí učitele, aby skutečně do toho pedagogického procesu nastoupili. Tomu fandím.
Do té doby potřebujeme podpořit pozitivní motivaci lidí, firem. Za takovou motivaci jiné státy považují příspěvky na to, aby lidé mohli být v izolaci a v karanténě. Jedna: mimořádnou nemocenskou, to mně přijde asi nejlepší. Čistě na covid pozitivní lidi to nyní vychází na něco přes jednu miliardu měsíčně. Druhá možnost: zvýšení náhrady mzdy a kompenzace pro zaměstnavatele, abychom se dostali k těm 80 % a bylo to více motivující.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Takže i těm by pak náležela ta mimořádná, protože nebudou prskat bacily na své spolupracovníky v práci. Já vám říkám, že nelze vyndat jednu diagnózu, kterou budeme platit za to, že zůstane doma. Mně to opravdu přijde nesystémové. A další věc. Takže Česká správa nemůže se zkrátit z 30 na 10, ale na úřady práce teď všechny naženeme, protože se tam budou přepočítávat všechny možné nároky na dávky. No tak to si tedy pomůžeme.
Daleko ne, možná jako bez nohy na maratonu. Zapamatujte si to, začněte nad tím přemýšlet. Na jednu stranu nás tady obviňujete, že nejsme rozpočtově zodpovědní, na druhou stranu byste vysypali všechny kapsy. Už si to prosím uvědomte.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Už včera tady padlo něco o tom, že kam je dlážděná cesta, která je dlážděna dobrými úmysly. Slyšel jsem tady jakýsi názor, že na to musí být diagnóza. Ale já jsem v karanténě byl.
Pěkné dopoledne, vážení kolegové. Popravdě žasnu, když slyším předřečníky. Dokonce je to oficiální stanovisko vlády.
Děkuji moc. Celý svět už 12 měsíců tady kvůli jedné diagnóze dělá naprosto nesystémové věci. Teď to děláme.
Tak komu bude dávat víc a komu bude dávat tolik, co má? Já to nevím.
Kdo je proti? Hlasování číslo 97, přítomno 98 poslanců, pro 98, proti nikdo. Návrh byl schválen. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 100, z přítomných 99, pro 44, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Jedná se o osvobození příjmů z titulu pracovní povinnosti podle krizového zákona.
Hlasování číslo 101, přítomno 99, pro 45, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Hlasování číslo 102, přítomno 99, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 103, přítomno 98, pro 29, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Hlasování číslo 105, přítomno 99, pro 45, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.
Já se tedy chci zeptat paní ministryně i koaličních poslanců včetně komunistických poslanců.
V jarním bylo vyplaceno přes 20 miliard, téměř 21 miliard, zprocesováno bylo téměř milion žádostí a dostali to téměř všichni, mnohdy i ti, kteří možná si o to žádat neměli. Já ze svého okolí mám celou řadu takových případů a nechci je tady rozebírat. Chtěli jsme pomoct a chtěli jsme pomoct masivně. A už se tam vede nějaké prokazování. A zkoumá se to.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vím, že aktuálně žijeme v nesmírně složité době, která mění naše priority, a řešíme problémy, o kterých se nám ani nesnilo.
Děkuji.
Nicméně žijeme a pracujeme v době, která nahrává i takovým situacím, kdy zcela stranou pozornosti dochází ke změnám zákonů, jež v minulosti neměly šanci na úspěch, a dnes možná právě proto, že svou pozornost upíráme k boji s pandemií, nenápadně proplouvají legislativním procesem. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, za dobu, kterou jsem měl doposud díky svým voličům možnost strávit v Poslanecké sněmovně Parlamentu, jsem poznal, že zde sedí významné osobnosti naší společnosti, a vaším prostřednictvím tu je zastoupeno i spektrum mnoha rozličných profesí. Kolegyně a kolegové, po pádu totalitního režimu, kterému se ani ideologickými deformacemi nepodařilo zničit dobrou úroveň českého školství, se zdálo, že konečně přestane platit to proslulé "koho bohové nemilují, toho učiní učitelem". Vskutku neznám žádné jiné ministerstvo, které by se takto chovalo k pracovníkům svého resortu. Hrozilo nebezpečí, že učitelé nadále budou méně vzdělaní než značná část rodičů. Po deseti letech se situace opakovala. Příslušný náměstek ministra školství opět usoudil, že nedostatek učitelů vyřeší to, že jimi budou třeba i jen maturanti, přičemž to bude mít ještě jeden bonus, a to, že takoví učitelé nebudou ani platově nároční. Tehdejší předseda výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky profesor Mezihorák, emeritní děkan Pedagogické fakulty v Olomouci, uspořádal na půdě Senátu reprezentativní veřejné slyšení na téma Příprava učitelů, perspektiva české vzdělanosti, během kterého významné osobnosti české pedagogiky takový záměr Ministerstva školství svými argumenty rozhodně odmítly. Všechny příspěvky včetně příspěvku profesora Mezihoráka s názvem Memorandum českého učitele lze dohledat v senátním archivu a hlavní z nich jsou dostupné i v publikaci se stejným názvem, jako bylo téma slyšení, která vyšla v roce 2021 v Nakladatelství Olomouc, a můžete se s nimi seznámit. Tehdejší ministryně školství Petra Buzková, ač nevzešla z pedagogické sféry, dobře porozuměla a následně vyslyšela argumentaci odborné veřejnosti a pan náměstek musel couvnout. Velký respekt před oběma ministry školství, kteří našli odvahu a vyslyšeli argumentaci odborné veřejnosti, a také velké poděkování odborníkům, díky jejichž aktivitě a osobnímu nasazení zvítězil nakonec zdravý rozum a podařilo se tyto devastační pokusy zhatit. Všichni ti, kteří se v minulosti zasloužili o vítězství zdravého rozumu a komu nebyla úroveň profesního vzdělávání učitelů lhostejná, doufali, že další pokus již nepřijde. Má záležet jen na subjektivním posouzení ředitele, zda někoho bez pedagogické kvalifikace přijme.
Ale to je věc na širší diskuzi.
Vážená paní ministryně. Nicméně, to byl popsán ideální stav.
Děkuji. Příkaz k obstavení účtu je upraven nařízením Evropského parlamentu, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtu k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech. Touto navrhovanou úpravou místní příslušnosti dojde ke specializaci obvodního soudu pro Prahu 1 na věci týkající se evropského příkazu k obstavení účtu. Důvodem pro zavedení specializace je složitost právní úpravy o evropském příkazu k obstavení účtu a dále též krátké lhůty, které unijní nařízení o evropském příkazu k obstavení účtu stanoví pro jednotlivé úkony. Zavedení specializace má zajistit, aby nedocházelo k problémům při aplikaci předmětné právní úpravy a bylo možné dodržet stanovené lhůty. Z hlediska dopadu na fungování Obvodního soudu pro Prahu 1 se žádné zásadní změny neočekávají, neboť počet řízení podle nařízení o evropském příkazu k obstavení účtu za rok nepřesahuje řády jednotek. Zároveň bude díky změně možné řádně splnit požadavek článku 14 a s tím související notifikační povinnost, týkající se evropského příkazu obstavení účtu. Ten důvod je následující. Novela zákona o soudech a soudcích upravuje nově výběr soudců včetně stanovení zásady, že každý soudce může být jmenován pouze po úspěšném absolvování výběrového řízení upraveného zákonem ve znění nyní přijímané novely. Po nabytí účinnosti novely zákona tedy již nebude možné jmenovat soudce, kteří neprošli výběrovým řízením dle zákona v novém znění. Je přitom zřejmé, že příprava uspořádání výběrových řízení vyžaduje nejméně několik měsíců po nabytí účinnosti námi projednávaného tisku. Organizačně bude pro uspořádání výběrového řízení nutno připravit jeho písemnou a ústní část. Nejdéle bude trvat zřízení psychologického pracoviště Justiční akademie, které napříště bude jako jediné oprávněno provádět psychologické vyšetření pro účely výběrového řízení na funkci soudce. Výše uvedené úkony a činnosti si vyžadují určitý čas nejméně v řádu měsíců, a to i při nejvyšší míře urychlení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V případě, že jeden z nich se schválí, dále se nehlasují, jelikož jde vlastně o variantní řešení.
Je nás tady dostatek. Stanovisko ministra? Prosím.
Takže nezpochybňuji hlasování, pouze chci toto uvést. Děkuji.
Hledal jsem, hledal a našel jsem, že je to hlasování 111, aby nedošlo k mýlce, a na sjetině je hlasování v rozporu s mou vůlí, tedy zdržení, a ano.
Stanovisko ministra?
Takže podporujeme princip, ano, důležité, ale z technického důvodu dám neutrální stanovisko.
Ale já, jak jsem si zjistila, tak ani tam to nebylo, ani my o tom nevíme, tak nevím, co nám to tady vyprávíte.
Vzpomeňme si na včerejšek a na naše dva kolegy bez roušek, a co se tady stalo. Chceme, aby nosili co nejkvalitnější roušky. Hledejme ty cesty konstruktivně, hledejme ty cesty společně a rychle. My jsme jim za to opakovaně děkovali, a to je správné, opakovaně jsme tady říkali, že zdravotníci jsou ti, kterým děkujeme, že tráví dneska v nemocnicích obrovské množství času, neberou si dovolenou, nejsou to jenom oni, ale oni v první linii, a že studenti zdravotních škol, lékařských fakult a dalších, kteří pomáhají, jsou naprosto klíčoví. Tak ano, hledejme cesty, jak se jim za to odměnit, jak je podpořit, a pokud ta cesta je, aby nemuseli platit daň, zdravotní a sociální pojištění, tak tu cestu hledejme konstruktivně. Zkusme to! Neděláme to kvůli sobě, děláme to kvůli zvládnutí pandemie a děláme to kvůli našim spoluobčanům.
Máte slovo.
Návrh na zjednodušení ošetřovného je zpracován, ráda to členům sociálního výboru představím, nicméně k té diskuzi na vládě nikdy nedošlo, protože ještě jednou ocituji, pan premiér říkal, že se školy zavírat nebudou.
Nemáte.
Proceduru máte před sebou, usnesení 245 ústavně-právního výboru. Je poměrně jednoduchá. Předpokládám, že ji všichni před sebou mají. Ptám se, jestli s tímto doplněním procedury nemá nikdo problém.
Hlasování číslo 115, přihlášeno 99 poslanců, pro 94, proti žádný. Hlasování číslo 116, přihlášeno 99 poslanců, pro 94, proti žádný.
Ústavně-právní výbor tento návrh nedoporučil.
Stanovisko ministra?
Ústavně-právní výbor tyto návrhy doporučuje.
Návrh byl přijat.
Ústavně-právní výbor tyto návrhy doporučuje.
Stanovisko ministra?
Nyní se dostáváme k bodům, které se týkají zveřejňování rozsudků. Jsou tady dva konkurenční návrhy. Druhý je návrh pana poslance Michálka pod písmenem D, který tak činí přímo ze zákona.
Hlasování číslo 121, přihlášeno 100 poslanců, pro 78, proti žádný.
Další návrh jsme měli pod písmenem E, ale vzhledem k přijetí legislativně technické úpravy účinnosti tento návrh se stává nehlasovatelným.
Obava je jednoduchá - že tento v podstatě zbytečný paragraf toto dobré, co je odpracováváno, může ničit. Protože to zaznívalo veřejně po dobu dvou let a pravděpodobně to zaznívalo i v rámci projednávání vládou. Naposledy bych vás chtěla, kolegové, kolegyně, požádat o podporu pozměňovacích návrhů, které se týkají třídního učitele, uvádějícího učitele a specializovaných činností. To, že to je žádoucí - o tom nikdo nepochybuje - zakotvit tyto dvě věci. Metodici školní prevence na to dlouho čekají a já vás moc prosím, abyste je podpořili.
Děkuji. Požádám o větší klid v sále. To jsou v tuto chvíli všechny přihlášky do rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, rozpravu končím. Pan ministr se hlásí.
To bylo k těm některým výhradám, myslím, pana poslance Miholy, jak je to nevládní či nedohodnuté. Ale to je v tuto chvíli úplně jedno, jsme ve Sněmovně. To je ta provazba. Je to tedy další cesta, nezpochybňující vše, co tady bylo řečeno.
Poslankyně Valachová bude reagovat s pomocí přednostního práva. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh na zamítnutí byl zamítnut.
Jsou čtyři, já je ve zkratce řeknu: Dále následuje 27 dalších bodů, kde se hlasuje o jednotlivých pozměňovacích návrzích.
Ano. Kdo je proti? Prosím pana zpravodaje, aby nás postupně seznamoval s procedurou.
Žádná běžná péče není omezena. Jsou omezeny plánované výkony. Jsou pozastaveny plánované výkony, tak prosím tady nedělejte paniku, že nemáme běžnou péči. Akutní věci se operují, já tam chodím, pane kolego. Přijďte.
Státní správa může jen to, co jí zákon přikazuje. Věřme tomu, že to zvládneme, ale tato disciplína je k tomu nezbytně nutná. Vrátím se zpátky k tomu, co státní správa může nebo nemůže, a řeknu, že za tento návrh zákona, který máme předložen, Ministerstvu práce a sociálních věcí a paní ministryní Maláčové velmi a velmi děkuji. Protože zde jde opravdu o rychlost. Tito lidé, kterých se to týká, nemají, jak se říkalo u nás na Moravě, na komoře, prostě nemají naspořeno.
Ale to bylo trošku na odlehčení. Můj návrh se týká mediků. Já chápu, že legislativa na to nemohla pamatovat, na tento stav, který tady bude a bude třeba trvat takovouto dobu.
Další věc. Stejné podmínky jsme tady měli v jarních měsících. Já jsem neslyšela, že by s tím byl problém. Myslím, že nikdo z nás. Takže my kvůli desítkám budeme měnit zákon! Budu maminka samoživitelka, takže budu 16 dní doma. Budu pobírat ošetřovné. My budeme odečítat ošetřovné. Takže tady se mi to také zdá trošku jako diskriminace. Já jsem opět neviděla analýzu, koho se to může týkat. Já to nevím. Neví to z nás nikdo. Požadovali jsme to, nikdo to neví. Prosím, zamyslete se nad tím. Děkuji vám všem za pozornost.